Já tady mám usnesení z výboru pro bezpečnost číslo 180, kde byla přijata procedura, kterou teď tedy načtu. To jsou příspěvky kolegy Ondráčka.
Nevidím žádný návrh. Kdo je proti tomu návrhu?
Tomu bych ještě rozuměl. Tak to za prvé.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Takže k průběhu hlasování dám odpověď, že se to bude hlasovat po uzavření rozpravy.
Dokonce Poslanecká sněmovna má systém kontroly Bezpečnostní informační služby a dalších složek, které se pohybují v této oblasti.
Děkuji. Nevidím pana poslance, v tom případě ruším faktickou poznámku a vystoupí pan poslanec Kolovratník, řádně přihlášený do rozpravy. Připraví se pan poslanec Laudát.
Prostřednictvím pana předsedajícího. A proč tohle říkám? Opakuji, garančním výborem byl hospodářský výbor, kde jsem minulý týden ve středu byl pověřen řízením a byl jsem u toho. Vaši kolegové, ani jeden, na tom garančním výboru nebyli. Chápu a respektuji, že tady panuje naše dohoda, že i ve třetím čtení se k zákonům a k jejich obsahu dále vyjadřujeme. Ale vy tady slyšíte od pana ministra nějaké vysvětlení, slyšíte i od pana předsedy Váni jeho vysvětlení, o čem ten spor nebo politický náhled, názor na míru těch kompetencí je, a můžeme se ve třetím čtení rozhodnout. Ten zákon byl přikázán garančnímu výboru, a to hospodářskému. Mohli jste se s námi do té diskuse zapojit. Tak prosím nezneužívejte třetí čtení k těmto argumentům.
Eviduji tři faktické poznámky. Nejprve vystoupí paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Bendl a další.
Jestli toto někomu z této Poslanecké sněmovny vyčítáte, protože skutečně tady se měnil ministr průmysl a obchodu, zaznívalo tady ohledně nových pravomocí ČOI, tak tyto informace tady zaznívaly od členů vládní koalice, nikoli od opozice. Přehrajte si to na záznamu, ale skutečně, to je naprosto... Bodejť byste to pochopil! Ale Poslanecká sněmovna je orgánem, který má kontrolovat vládu České republiky, a v jakémkoli čtení. Jako poslanci máme právo se ptát na věci, které v těch normách jsou. A jestli tady někomu říkáte, že měl být v tomto výboru a v jiném výboru, tak ty výbory pojďme udělat jedny, kde se bude projednávat všechno, co potom přijde na program Sněmovny, abychom tam mohli být všichni. Vždyť přece víte, že ty výbory zasedají ve stejných termínech a že není v lidských silách i pro členy těch výborů, aby se mohli účastnit obou naráz. Jsme na půdě Poslanecké sněmovny a děláme tady pouze to, na co máme právo!
To je podle mého přesvědčení poměrně dobré vysvědčení o tom, jak se kraje dokážou plnohodnotně zapojit do legislativní činnosti. Z toho bych měla velkou radost. Menší radost mám z toho, že potřeba posílit finančně obce a města, a to systematicky, v čase spíše vzrůstá, než by klesala. Dokladem může být třeba to, co jsem kritizovala ve včerejších interpelacích. Vláda rozhodla v návaznosti na zvýšení mezd řidičů o kompenzaci pro kraje. Budiž, byť ta kompenzace je ve výši jen poloviny odhadovaných nákladů. Zaplatí to prostě z vlastní kasy. Pokud dnes návrh Libereckého kraje schválíme, posílíme komunální rozpočty, které si s vynaložením nových prostředků už třeba s ohledem na velký vnitřní dluh, který v této oblasti máme, určitě budou vědět rady. Budou si s nimi vědět rady i vzhledem k výdajům přenášeným na ně ze strany státu, o kterých jsem mluvila v předchozí části svého vystoupení. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to určitě správná tendence, protože tam je asi větší šance k efektivnosti, než když se některé takové prostředky vydávají v rámci státního rozpočtu. O tom není žádných pochyb. Jednak u daňových příjmů nelze ten konkrétní výnos určit předem, ale zejména nelze souhlasit s takovýmto porcováním daňových příjmů a současně zdrojů, které náleží státnímu rozpočtu. S růstem daňových příjmů krajů se počítá i v následujících letech. Prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury jsou určeny na financování zejména majetku ve vlastnictví státu a platný zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury to zcela jasně určuje. Jsem členem řídicího výboru Státního fondu dopravní infrastruktury a tam s tímto postupem, aby toto bylo kodifikováno v zákoně, byl vysloven zásadní nesouhlas. To nebere v potaz, že z technických důvodů nelze realizovat změnu zákona o rozpočtovém určení daní uprostřed rozpočtového roku. Pokud jsem rozuměl tomu, co tady říkal pan hejtman Půta, tak má k tomu opravdu také velmi rozumný a racionální přístup. Ale je to majetek krajů, není to majetek státu. Děkuji za pozornost.
Já bych v mnohém s vystoupením pana ministra financí souhlasil, pokud by samozřejmě ta slova byla na začátku volebního období a znamenala by nějaké avízo toho, co chce dělat do budoucna. To mi připadá prostě nesystémové. To, že jim tam na přilepšenou přitečou nějaké peníze z přebytku SFDI, má být pouze jakýsi bonus, nikoli systémové financování. Takže proti tomu bych chtěl tady protestovat. A naopak bych chtěl říct, že pokud kraje se mají starat o silnice a komunikace, které jsou v jejich vlastnictví, tak by měly především využívat své rozpočty a v těch rozpočtech by měl být dostatek financí.
Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky.
A pokud tady někdo z kolegů naprosto neférovým způsobem začne popírat parlamentní demokracii a její principy, tak já na to reagovat budu. A budu na to reagovat způsobem, jakým jsem na to zareagovala, protože skutečně komu není rady, tomu není pomoci. A možná by si předseda volebního výboru měl konečně přečíst Ústavu České republiky a dozvědět se něco z historie parlamentarismu v našich zemích, aby věděl, na čem tato tradice je stavěná a proč a jakým způsobem v Parlamentu, v obou komorách našeho Parlamentu, probíhají postupy.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Pilný, připraví se paní poslankyně Šánová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se neodvážím spekulovat, na čem seděla paní poslankyně Černochová, když jsem mluvil, ale já jsem mluvil o členech hospodářského výboru, nikoliv o předsedovi Stanjurovi. Mluvil jsem o členech hospodářského výboru. A za druhé, pokud se týká změny osoby ministra. Tak změna osoby ministra nepřinesla jedinou změnu, jediné písmenko v tom zákoně.
Než vám udělím slovo, paní poslankyně, požádám vás, kolegové a kolegyně... Kolegyně a kolegové! Prosím, máte slovo.
Víte, já jsem pamětník. Za druhé. Sociální demokracie teď má strach, co se bude dít po volbách, když Babiš hodně vyhraje. Protestovali tady, nebo se to nezdálo, a cítili jste se zaskočení. Přitom tam je zakopán pes, a mluvil tady o tom - a velmi vážný pes - kolega Váňa. Takže vedle toho, že to, co je legitimní, a rozšiřují se významně pravomoci, patří do resortu Ministerstva vnitra. Dost jsme tady posílili armádu. No a na průmyslu úředníci. Proč oni ty pravomoci nemají? Kde se to zastaví? Nemluvím o těch velkých rybách kolem čerpacích stanic.
Řeknou, když jste to dali ČOI, tak my jsme ve stejném nebezpečí, my potřebujeme stejné kompetence a stejné pravomoci. Pane ministře, já vás žádám o odpověď! Anebo neodpovíte a pak je to také odpověď. To znamená, že buď nevíte, anebo žádnou kontrolu nastavenu nemáte.
Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Laudát. Pouze pro pořádek ohledně zamítnutí zákona konstatuji, že návrh na zamítnutí padl v prvním čtení, nikoliv v druhém, tak aby se o tom dalo hlasovat v průběhu třetího čtení.
To za prvé. K panu ministrovi financí.
Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Vzhledem k tomu, že žádnou další přihlášku nevidím, tak rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele nebo paní zpravodajky, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Paní zpravodajka? Prosím, vezměte si tedy závěrečné slovo.
Přeji krásný den, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Ještě než vás seznámím s procedurou, ráda bych reagovala na to, co tady zaznělo, ještě před hlasováním. Podle informací, které nám podali, by se jednalo, kdo by měl tu skrytou identitu, jenom o pár pracovníků. Neznamená to, že každý pracovník České obchodní inspekce bude mít skrytou identitu nebo krycí doklady. Bude to fungovat tak, že ústřední ředitel České obchodní inspekce požádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu to zváží, a pokud to schválí, požádá Ministerstvo vnitra, které krycí doklady vydá a vede v evidenci.
Evidoval jsem žádost o vaše odhlášení, já vás tedy nejprve všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení tohoto návrhu do druhého čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut.
Děkuji, pane předsedající. Hospodářský výbor projednal na své 53. schůzi dne 31. května 2017 a doporučil tuto proceduru.
Ještě potřebuji upřesnit - ve třetím čtení nepadly žádné technické úpravy? To znamená, ten první bod nám automaticky vypadá. Je to hlasování s pořadovým číslem 328, přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro návrh 111, proti žádný. Je to hlasování s pořadovým číslem 329, přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro návrh 108, proti nikdo. Můžeme pokračovat.
Tam se vlastně řeší možnosti inspektorů použít změněnou identitu.
Děkuji. Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Děkuji. Tento návrh byl zamítnut.
Že není jasné, na základě jakých kritérií byly ty projekty, a budou velké novinové titulky o tom, jak nebyly řádně a efektivně využity státní prostředky. A myslím si, že těm už jsme vzali minule hodně a tentokrát bychom to dělat nemuseli.
Já vám také děkuji.
On dobře zná koaliční vládnutí a ví, že někdy prostě člověk musí, to tady nechci nějak zbytečně zdůrazňovat. Někdy je ten názor trošku jiný a zastává názor samozřejmě koalice. A určitě dobře ví, jak jsem hovořil také na rozpočtovém výboru, kdy pan ministr Babiš tehdy byl ostře proti, a dokonce říkal, že obce mají hrozně peněz na účtech a není třeba další. To je poctivé říci.
Možná to nebylo úplně jasné, tak to řeknu úplně přesně. Chtěl bych ocenit názorový veletoč hnutí ANO Andreje Babiše, který po letech přišel na to, že jsme měli pravdu.
Děkuji. Prosím.
Děkuji za slovo, budu velmi stručný. Za prvé, nepodpoříme Klašku a už kolega Stanjura tady říkal proč. S tím, že si uvědomuji, jaký gigantický dluh v tom je.
Děkuji.
Hezké poledne. Dovolte, abych vám připomněl jednu historickou reminiscenci. Úprava RUDu, která vzešla z této Sněmovny, znamenala pro Prahu 850 milionů minus. Praha v současné době pod vedením primátorky Krnáčové neinvestuje vůbec nic. Ale v okamžiku, kdy povede to město někdo, kdo bude vědět, že ten dopravní okruh Prahy je podmínka sine qua non pro jakýkoliv další vývoj Prahy, tak tam všecky ty peníze nasype přímo a nepotřebuje na to žádný balíček.
Samozřejmě podporuji a podporujeme, ale vidíte, že my kvůli křečkovi nestavíme už několik let, a spoustu jiných příkladů bych mohl říct.
Děkuji.
Já už jsem nechtěl vystupovat, ale, prosím vás, nechte už těch blábolů, že za něco může Bárta. Samozřejmě, pan Bárta z blbosti zastavil dopravní stavby. Za rok ztratil dvě stavební sezóny! To je ta realita. Takže už se otáčejte na sebe.
Vážený pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, já jsem mluvil o konkrétní stavbě. Tam se zastavily přípravy. A vy dobře víte, že ty přípravy se nedají obnovit během půl roku ani jednoho roku, že je to dlouhodobá záležitost. A vím, o čem mluvím, protože bohužel u dvou staveb, které se dotkly mého regionu, jsem byl.
Děkuji. Tak nejprve pan poslanec Kolovratník, pan poslanec Laudát a další.
Přátelé, kolegyně, kolegové, já vás chci ve faktické poznámce poprosit, abychom se zdrželi faktických poznámek. Za mne jediné. Ono to vlastně už dneska funguje. Je tam jeden z příspěvkových programů, jako jsou chodníky, cyklostezky, bezpečnost, do nich se nějaké peníze dávají, tak jeden z těchto programů je takto vytvořen právě na ty dvojky, trojky. Jediný rozdíl je, že dnes v něm nejsou prostě dopředu žádné peníze. Já třeba za sebe jako člen hospodářského výboru bych si dovedl představit debatu při tvorbě toho rozpočtu. Kolegové, sedíme tam, známe, jak to funguje.
Já tedy nejsem odborník na policii, samozřejmě. Ale je třeba, abyste si zametla prostřednictvím předsedajícího také před svým prahem. A vy jste vnesli chaos a nejistotu do policejního sboru. Takže tady je také prvopočátek.
Děkuji.
Já nevím, jaké období můj předřečník myslí. S tímhle vy se chlubíte, pane kolego? S touto částí naší porevoluční historie, které jste vy byli velmi výraznými aktéry? Doteď se z toho, jakým způsobem řídil policii Stanislav Gross, policie nevzpamatovala. A jak tady bylo řečeno minule, žádná jiná vláda neměla tolik obviněných policistů a policistů ve vazbě, jako má ta vláda vaše. Takže o tom, kdo si má zamést před jakým prahem, přemýšlejte vy.
A pan kolega Štětina se dočkal, může konečně vystoupit v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
- všichni mají kus pravdy. Když jsem si tedy pečlivě prostudoval všechny pozměňovací návrhy, tak jsem zjistil, že v každém pozměňovacím návrhu je většina dobrých věcí. Vážené dámy a pánové, já tu nebudu hrát žádnou politickou kartu, já už kandidovat nebudu, to slibuji. Já si myslím, že tyto pozměňovací návrhy včetně toho, který se týká výsluh. Tak se to týká jenom těch, kteří jsou na vysokých funkcích. A to byl smysl těch mých dvou pozměňovacích návrhů. Čili na závěr bych byl rád, kdybychom už konečně tento zákon přijali ve znění všech pozměňovacích návrhů, protože v žádném jsem nenašel nic, co by mně vadilo.
Je tady ještě jedna faktická poznámka, a to pana poslance Petra Kořenka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji, pane předsedající. Já mám tu výhodu, že tady sedím první volební období a dohledávám ve veřejných zdrojích. Vláda v úterý večer schválila soubor nařízení, která mění platové tarify ve státní a veřejné sféře. Takhle jste se starali o bezpečnost našich lidí?
Děkuji.
Nemůžou být schváleny všechny pozměňovací návrhy, které v tom systému jsou. Protože některé pozměňovací návrhy se, pane kolego, vylučují vzájemně. Takže nelze je přijmout všechny. K tomu, co tady zaznělo od jiného kolegy, mého předřečníka. Byla ekonomická krize. To přece všichni víte. A to, že ji Česká republika ustála způsobem, že ekonomika jde nahoru a nyní jsme v době konjunktury, kdy vy v době konjunktury nejste schopni finanční prostředky, které se vygenerují, smysluplně utratit, projídáte je, investujete je do naprosto nesmyslných projektů, ať už můžu mluvit o obraně, nebo můžu mluvit o vnitru, kdy místo toho, aby v době ekonomické konjunktury se spustily akviziční procesy, aby se dovybavila policie, dovybavila armáda, tak neděláte nic. Naopak tato Sněmovna a celá ODS celé toto volební období se snaží v otázkách bezpečnosti, v otázkách obrany naší země dělat všechno pro to, abychom něčeho společně dosáhli. Není to vůbec o nějakém populismu.
Já vám rozumím, paní poslankyně. Tak prosím, zachovejte se tak, abychom vůbec něco dnes dojednali. Jestli chcete, abych vyjmenoval ty, kteří tady hlučí, tak to udělám - do protokolu.
Z toho důvodu jsem nucen přerušit projednávání tohoto bodu. Kdo je proti tomuto návrhu?